Kdybychom schválili stavebně oddělené prostory, ublížíme nejen provozovatelům, ale i hostům samozřejmě. Nyní hosté aspoň vidí na dveřích, že se uvnitř kouří. Čili to je naprostý legislativní paskvil.
Já si dovolím trošku obecnější pohled na problematiku, kterou se teď právě zabýváme. My žijeme v době, kdy nevíme, do jaké podoby se Evropa, tudíž i my, probudí zítra. Žijeme v době, která má zvláštní specifika. Já už dneska, když jdu po Praze nebo po jiném městě, tak si vybírám restauraci podle toho, jestli je kuřácká, nebo nekuřácká. Ta situace je podle mě vyřešena. Rozdělit národ. Vždycky něčím zaměstnat národ, zaměstnat lidi, aby se hádali mezi sebou.
Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vít Kaňkovský.
Vážený pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce komentoval postoj klubu KDU-ČSL k tzv. protikuřáckému zákonu. KDU-ČSL je připravena tento vládní návrh podpořit. My nepodnikáme žádný frontový útok proti kuřákům, proti vášni kuřáků si zakouřit, proti jejich svobodě si zakouřit, ale zároveň chceme chránit svobodu nekuřáků mít čisté prostředí tam, kam dojdou, tedy zejména se bavíme o restauracích, ale i některých dalších veřejných prostorech. Vidíme, že je možné podpořit některé změkčující pozměňovací návrhy týkající se elektronických cigaret, vodních dýmek, zmírnění zákazu kouření na předzahrádkách, ale také v problematice ochrany před škodlivými účinky alkoholu. Dovoluji se tedy požádat ctěnou Sněmovnu, abychom při schvalování pozměňovacích návrhů postupovali uvážlivě, abychom se za výslednou podobu zákona nemuseli stydět. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, je to zbytečné. Ale když tady zazněla slova od lidoveckého kolegy o těch šťastných koncích... Kdy skončí ty šťastné konce? Až zakážete vepřové? Pak jedna malá poznámka k tomu, co v úvodu řekl pan ministr. Pan ministr nám řekl, že to přijímáme proto, protože chceme ochránit naše děti a mládež. Nevidím v tom logiku. A potom malá poznámka k tomu, jak to na tom světě jde. Žilo se nám špatně do toho okamžiku, než Duch Svatý osvítil pana ministra a přišel s tímto zákonem jako čtvrtý ministr v řadě? Já se jenom ptám, kde to všechno skončí, vážení.
Kéž by to mělo šťastný konec, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl nyní napřímit vaši pozornost k jedné specifické části tohoto zákona a to je příležitostný prodej alkoholu. V této oblasti jsou tři pozměňovací návrhy. Ony potom říkají v tom odst. 2, že je možné prodávat i lihoviny na příležitostném prodeji. Čili to máte vyjmenované všechny specifické příležitostné prodeje.
Každopádně děkuji za slovo, pane předsedo. Snad jenom připomenu ty z mého pohledu nejzásadnější. Lidé v této zemi jsou z velké většiny svéprávní, ale stejně jako hospodský ví, jaké zákazníky ve svém podniku chce, tak každý má možnost si vybrat, jestli půjde do kuřáckého, nebo nekuřáckého. Vy oběma skupinám chcete tuto možnost volby sebrat. Říkáte, že lidé nemají dost rozumu, aby si rozhodli sami, jak se svým životem budou nakládat, a že vy sami budete rozhodovat, co je pro ně nejlepší, ať se jim to líbí, nebo ne. A ostatně je jich čím dál tím méně. Kuřáckou restauraci často hledáte dlouho a někdy i marně. Ale prosím, neberte lidem tu svobodu řídit se vlastním rozumem. Věřím, že kdybyste na rovinu řekli, že jde o absolutní zákaz kouření v restauracích, barech, pivnicích, kavárnách, diskotékách a všude jinde, kde se podávají jídlo nebo nápoje, tak by to ta veřejnost možná vnímala trošku jinak. Ostatně podle průzkumu většině Čechů skutečně vadí kouř v restauracích. To je pravda. Ale s absolutním zákazem nesouhlasí. To je to B, které je potřeba k tomu průzkumu taky dodat. Celkově se podle autorů průzkumu ukazuje dlouhodobý trend, že většinová domácí populace není nakloněná přijímání striktních zákazů, které nedávají možnost volby. Ale čemu se divit? A poslední věc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už to tady taky zaznělo. Proto ve vší úctě navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení, kde by získal trochu stravitelnější a jasnější podobu, a prosím vás o to.
Tak ta věta nedává logiku. Pak ta věta bez ohledu na to, jestli pro ni budu hlasovat, nebo ne, by alespoň nějakou elementární logiku dávala. Děkuji za pozornost.
Jeho název je o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Už sám název je poněkud zmatečný, stejně jako celý návrh zákona. Na úvod si položme otázku, jak dělíme návykové látky. Dělení ve sféře legality probíhá na linii, zdali je, nebo není zákaz jejich prodeje. Ano, i u léků může vznikat uživateli návyk a závislost. A jsme u prvního problému. Do kategorie měkkých drog je zařazena například marihuana. Mezi tvrdé drogy patří heroin, pervitin, kokain, hašiš nebo extáze. Nejrychleji na něm vzniká závislost. Hned za ním je pervitin a další injekčně aplikovatelné drogy. Dále bychom na stupnici nebezpečnosti mohli najít látky, které se šňupou, například kokain, nebo čichají - čikuli a podobně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Já nyní prosím pana zpravodaje, aby předstoupil k řečnickému pultu, seznámil nás - pardon, ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát.
V krajním případě jsme to chápali tak, že si získáváte čas, abyste problematiku mohli řešit systémově a odpovědně. Musím konstatovat, že tento čas jste promarnili a těch 600 milionů bylo do jisté míry jenom prodloužením agonie ekonomicky neudržitelné firmy.
Prosím, abyste pokračoval, až tady bude klid.
S tím, že jako odstrašující příklad nezodpovědnosti bych označil chování pana Andreje Babiše ve vztahu k problematice průmyslové zóny Barbora. Obáváme se, že díky vaší neschopnosti by eskalovaly problémy se sociálním pozadím nebo se sociální situací v Moravskoslezském kraji, a proto chceme, aby vládní návrh byl schválen. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi Laudátovi.
Já vám děkuji, pane předsedající.
Tento odstavec se dostal do zákona zřejmě z toho důvodu, že tady byla aféra kolem pančovaného lihu. A jedná se o opatření, které má omezit dopad nekvalitních lihovin na naše občany. Já jsem to konzultoval i s Ministerstvem zemědělství a v podstatě bylo řečeno, že takto ten návrh je správný.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.
Já jsem trochu nepochopil slova svého předřečníka o tom, že jsou tady skoro všechno poslanci z Moravy, kteří chtějí nějaké výjimky. Nicméně já bych chtěl upozornit na jednu věc, kterou si, doufám, všichni, nebo aspoň většina z nás uvědomuje. My tady budeme schvalovat výjimky, pak budeme schvalovat výjimky z výjimek a výjimky ve výjimkách. Toto je novela zákona, který tady bude dneska schválen. Co bude výsledkem našeho hlasování o finálním návrhu, to skutečně nemůže nikdo tušit. Protože pokud chceme skutečně zakázat kouření a pokud přistoupíme na to, že kouření je škodlivé, tak prosím zakažme prodávat tabák. Jsou to dvě jednoduchá řešení a dva jednoduché paragrafy. Vznikne legislativní paskvil.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl omluvit kolegům a kolegovi předřečníkovi. Já jsem nechtěl nějak zvýraznit poslance z Moravy. Myslím si, že každý na to má zdravý názor. A myslím si, že ani záměr předkladatele nebyl takový, aby tyto akce byly nějakým způsobem omezovány. Tak to jenom na vysvětlenou.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.
Zaznělo tady, že jsme všichni rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Já zatím nejsem. Já budu hlasovat podle toho, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích. A plně stojím za tím, co říkal Ludvík Hovorka. Jasně že mají. Nikdo netvrdí, že nemají. Ale já prostě také tvrdím, že nekuřák má právo na čistý vzduch. Nerad bych ji naváděl na něco, co sám nechci jako nekuřák. Já vím, že je to velmi složitá diskuse, ale toto je přece podstata té věci. Nejde jenom o to, aby děti neviděly dospělé kouřit. To je velmi složitá věc. Ale jde také zejména o to, aby nekuřák měl právo , pokud nechce takovýto vzduch dýchat.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi a slibuji, že to paní místopředsedkyni neřeknu.
Vážený pane předsedající, já se musím vaším prostřednictvím ohradit proti tvrzení poslance Jandáka, že pan kolega Němeček je nějaký rekordman s hloupými 250 pozměňovacími návrhy. U energetického jsme byli přes tisíc a zvládli jsme to také. Nemá to téměř žádnou korelaci s kvalitou návrhu.
On tady říkal o státech, kde platí úplný zákaz kouření, naprosto striktně úplný. A já říkám - proč se nepodíváme tedy do ostatních států celé Evropy, na Slovensko, do Rakouska, do zbylých částí Německa, do Španělska, do Francie? Já nevím, jestli tady vy lobbujete za státy, které mají úplný zákaz, já říkám dobře, ať ho mají, určitě to také nějakou dobu trvalo, než k tomu došli. A my podle mého názoru musíme udělat částečnou regulaci tak, abychom mohli třeba za pár let udělat úplný zákaz.
Ano, děkuji kolegovi Klánovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jenom těm všem, co začínají větou "nechtěl jsem vystupovat". Prosím.
To je pochopitelné. Jsou tady názory od Šumavy k Tatrám. Diskutovali jsme o tom hodiny a hodiny. Já bych chtěl říci jenom několik drobností. Potěšil mě pan poslanec Klán, prostřednictvím pana předsedajícího, že chce hlasovat podle Rakouska. Výborně. Opravdu hlasujte podle Rakouska. Potom pokud se týká pana poslance Jandáka, prostřednictvím pana předsedajícího. Já ho mám rád jako herce, uznávám ho, je to sranda. Ale pokud se týká vepřového, prosím, ta novela zákona mluví o ochraně kuřáka i nekuřáka, to znamená pasivního kuřáka, ale také nekuřáka.
Znovu upozorňuji pana kolegu Jandáka, že zatím jeho přihlášku nemohu evidovat, protože všechny elektronické mají před ním přednost podle jednacího řádu.
Takže až si vychováte vy vašeho předsedu v duchu toho britského parlamentarismu, na který se odvoláváte, na to, jak se tam dobře žije, tak já přestanu kouřit.
Nyní pan kolega Benešík s faktickou poznámkou. Pak se dostane na přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem chtěl tím příkladem poukázat typově, k jakým situacím dochází a může docházet, takže nedělejme si z toho úplně legraci. Prostě jedná se o to, že nekuřák by měl mít právo být chráněn. A není to prostě vždy tak, že se řekne: ať tam nechodí nebo má se tomu vyhnout nebo že ten druhý má na to právo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tak nejdříve reakce na mého předřečníka. To za prvé. Za druhé, když chybí argument, což velmi často chybí, zejména u vládních návrhů zákonů, tak se řekne: Ale v té Evropě se to dělá jinak. A když tady jsme třeba v jiné oblasti a my řekneme, že v Německu je neomezená rychlost, tak to najednou neplatí. Je zajímavé, když tady někdo obhajuje jinou nebezpečnou látku jako alkohol, tak to je pohoda. Tak kde je rovný přístup? Takže u jedné nebezpečné látky to tolerujeme.
Nyní pan kolega Klán, poté pan kolega Benešík a poté pan kolega Jandák.
Pane kolego, poslouchejme se. Já jsem na začátku rozpravy, když začala probíhat rozprava, říkal, že Rakousko bude mít od roku 2018 úplný zákaz kouření. Nesmí ovšem zabírat více jak 50 % plochy určené pro nekuřáky. Těhotné ženy a osoby mladší 18 let nesmějí pracovat v prostorách, ve kterých mohou přijít do styku s tabákovým kouřem.
Odborníci vedou mnoho let debaty o tom, zdali je společensky nebezpečnější kouření nebo nadměrečná konzumace alkoholu. Na tom se určitě shodneme napříč politickým spektrem. A zde jsem u největšího paradoxu tohoto návrhu zákona. O heroinu, pervitinu a dalších nebezpečných drogách v tomto zákoně nenajdete ani slovo. Tři čtvrtiny zákona jsou o alkoholických nápojích a tabákových výrobcích. Je klasickou ukázkou toho, jak nemá probíhat legislativní proces. Návrh zákona je pravým opakem společenské dohody. Tento zákon nevznikal na základě poctivé debaty - autor návrhu s budoucími uživateli. Psali jej tři úřednice, jeden náměstek ministra a protidrogový koordinátor. Budoucí uživatelé zákona byli naprosto ignorováni. Vypořádání připomínek bylo naprosto formální. Takhle zákon prostě vznikat nemá. Výsledkem je pak to, že v téměř každém paragrafu je nějaká právní chyba nebo nesprávná, či dokonce protiústavní konstrukce. Na rozdíl od autorů tohoto návrhu zákona chodím mezi normální lidi do hospod a ptám se, co si o tomto návrhu zákona myslí. A nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Zvolený způsob naprosto popírá zásadu, že zakročovat se má nejintenzivněji proti nejnebezpečnějším jevům. Nejnebezpečnějším jevem je v tomto případě nitrožilní injekce, injekční aplikace tvrdých drog, jako je heroin nebo pervitin. Přijde vám to divné? Příjemci jsou nevládní neziskové organizace a vládní protidrogový koordinátor je jejich mluvčím ve vládě. Tito příjemci veřejných peněz nechtějí represi proti tvrdým drogám, to je zdroj jejich obživy. Mají ale pocit, že je to neživí.
Zeptám se, jak dlouhé máte vystoupení, protože mám ambici, aby to všichni věděli, ukončit rozpravu.
Tolik aspoň za sebe. Já pro ten zákon jako takový hlasovat nebudu z principu, o kterém jsem tady mluvil od začátku, ale zcela určitě jsem připraven podpořit některé kompromisy, které tady naznačil i ministr zdravotnictví. Tam si myslím, že se v řadě případů potkáme.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.
Děkuji za slovo. Tolik jenom k mému předřečníkovi.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Takže na řadu návrhů ministerstvo kývlo, pochopilo, že některé věci byly opravdu přehnané. Myslím, že je to jednoduchá změna procedury. To je návrh pana poslance Krákory. Zdravotní výbor tento návrh také doporučil. Myslím, že to je srozumitelné. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Leoš Heger, po něm paní poslankyně Jana Lorencová.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom strašně rád připomenul, že boj proti kouření a speciálně proti alkoholismu ještě navíc je doménou ve Spojených státech. A pan poslanec Benda jistě dobře ví, že Spojené státy nejsou žádnou levičáckou zemí. Pokud jde o regulace, tak se podívejme okolo sebe. Podívejme se třeba na automobilový průmysl. O kolik jsou auta dražší jenom proto, že státy a velké aglomerace států po nich vyžadují celou řadu bezpečnostních opatření, která je mimořádně prodražují.
Ministerstvo zdravotnictví nám slibuje úplný zákaz kouření už pět roků. Myslím si, že naše veřejnost si zaslouží, abychom už konečně začali hlasovat.